Jestli ne, jste sprostý lhář a omluvte se.
Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych si krátce dovolil zareagovat na některé věci, které tady zazněly v souvislosti s tím, kdo koho vyraboval. A kdo běhá po těch ulicích těch západních států, které šíří demokracii do světa v současné době? Máme vojáky v zahraničí a ta politická situace se nezlepšila, ale zhoršila. Vládne nám kleptokracie, která vzešla z toho, co si Západ de facto platil celá ta dlouhá léta. A pak se nedivte, že ty vaše politické ambice ve světě skomírají na úbytě a že se vám ta vaše politika nedaří šířit.
Dobrý den, dámy a pánové. Já skutečně nevím, kde se bere ta komunistická drzost, se kterou tady přednášejí a překrucují fakta. Tak ti mají tu odvahu nám tady kázat? Prosím pěkně, uvědomme si všichni, co se tady dneska děje! Já věřím, že všechny demokratické strany se v tuhle chvíli spojí a postaví se tomu, co tady komunisté předvádějí!
Já bych si tuto situaci dovolil aspoň zkusit ukončit jedním prastarým vtipem - navážu na pana kolegu Kučeru.
Ještě jednou děkuji. Faktická poznámka k panu poslanci Kučerovi. Ano, odešla elita, zůstaly tu jelita.
Já děkuji za slovo. Dnes se tady ukázalo naprosto jasně, že komunisté nejsou reformovaní. To jsou oni.
Takže tolik ode mě vysvětlení. Teď bude otevřena rozprava, samozřejmě, pokud se chcete na něco zeptat, rád budu reagovat nebo vysvětlím tu situaci. Za sebe asi dlužím kolegyni nebo kolegům omluvu. Takže děkuji za vysvětlení. Snad ještě poslední věta. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ty se neobjevily až poté.
Kdo dál do rozpravy?
Tak pokud je rozprava ukončena, tak prosím, abychom zahájili hlasování. Do výboru pro evropské záležitost Pavel Čihák, do volebního výboru Václav Valhoda, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež také Václav Valhoda a paní poslankyně Barbora Jelonková rozpočtový výbor a výbor pro životní prostředí.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokračujeme bodem číslo
Tak bod číslo 139, je to druhé kolo první tajné volby, návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie. Tento bod je přerušen po prvním kole. V první volbě v prvním kole nebyl nikdo zvolen, takže do druhého kola postoupili oba nominovaní, je to Tereza Czesany Dvořáková, která získala 28. června 33 hlasů, Petr Vítek, který získal 61 hlasů. Budeme tedy vybírat jedno jméno z těchto dvou nominovaných.
Ano, přerušuji bod 139 a otevírám bod
V tuto chvíli máme nominaci podle usnesení číslo 177, která říká, že TOP 09 a Starostové navrhují Jana Husáka a sociální demokracie pana kolegu Romana Sklenáka.
Kdo je proti tajné volbě? Děkuji vám. Tajná volba byla schválena.
Předposlední volební bod je návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře, ČTK. Budeme obsazovat dvě místa a je to první kolo druhé volby. Jak jsem řekl, zůstávají tedy neobsazena dvě místa. V souladu s usnesením číslo 178 máme dnes na tato dvě místa následující nominace: Jakub Štědroň za sociální demokracii, Jan Wintr, navržen TOP 09, a Petr Žantovský, navržen klubem hnutí ANO.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného. Kdo se hlásí z místa? Kdo je pro tajnou volbu podle volební komise? Návrh byl přijat. Budeme tedy volit tajně.
Připomenu, že jsme již zkoušeli dvakrát zvolit předsedu. Vybírali jsme z nominací Martin Plíšek a Jiří Štětina. Ve dvou kolech jsme nebyli úspěšní, a byť velmi těsně, nebyl předseda té komise vybrán. Tudíž komise zatím nezačala pracovat. Z těchto dvou kolegů budeme vybírat v tajné volbě. Nyní prosím, abyste pane předsedající otevřel rozpravu. A připomenu, že v tomto případě o návrhu na tajnou volbu už nemusíme hlasovat.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože písemnou přihlášku nemám. Jak dlouhou dobu potřebujete, pane předsedo?
Zavedením tohoto systému zároveň dojde k odhalení nepřesností v právním řádu a k identifikaci duplicitní právní úpravy pro konkrétní právní vztahy atd. Podle předkladatelů je jejich ambicí získat dvě výhody. Při příchodu do Sněmovny a na úvodních školeních nám právníci kladli na srdce, že nepřímé novelizace jsou slušně řečeno špatné. Zde se ptám, co říkají vysoké soudní autority na to, že se chce tímto poslaneckým návrhem zákona zavést do právní praxe nový pojem. A zde se ptám: Takže Sněmovna bude schvalovat text zákona a k tomu také bude schvalovat výčtový přehled povinností podnikatelů? Nebo se tento výčet dodá dodatečně? Ptám se, co se stane, když přehled povinností podnikatelů nebude zcela v souladu s obsahem zákona. Nebude to naopak předmětem sporů a různých výkladů? Přehled povinností pro podnikatele - to si dokážu představit, že bude přijímat naše Sněmovna. Ale chybí mi zde novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Předkladatel ve své zprávě specifikoval, kolik malé, střední a velké podniky vynakládají ročně na právní služby. Mohl bych to celé citovat. A tohle je šance, jak jim to zjednodušit, jak jim výrazně snížit tyto náklady, aby mohli ušetřené peníze investovat do mezd svých zaměstnanců, případně do technologického či jiného vybavení. Nezpochybňuji, že tento odhad nákladů v podnicích je možný. Mám zkušenosti z práce v privátních společnostech a s privátními společnostmi a vím, že se právní služby objednávají na složitější věci, které přesahují právní vědomí podnikatelů či jejich týmů. A tento přístup nezměníme sebelepším výčtem povinností. Připomínky byly zejména z pohledu nesouladu s Ústavou. Parlamentní institut návrh ohodnotil - navržená úprava je částečně slučitelná s právem Evropské unie. Pro mě jako laika z toho tedy vyplývá, že navržená úprava je částečně neslučitelná s právem Evropské unie a je v rozporu s Ústavou České republiky. Kolega Šrámek se ptal, proč tento systém zrovna vede Hospodářská komora a proč ne třeba jiná - Agrární či jiná komora. Zástupce předkladatelů se nad naším vystoupením pozastavil slovy, že jsme to asi nečetli. Předpokládá se dopad do státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů. Věřím, že to je pouhý odhad, ale je dost vysoký.
S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Já nebudu zdržovat. My jsme jich slyšeli hodně. Mně chybí standardy učitele. A já bych poprosil pana ministra, nám chybí i při akreditaci studijních programů učitelství. Děkuji.
Já vám děkuji. Prosím, máte slovo.
Jenom tak trošku odlehčeně dodávám, kdysi jsem se vyjádřila o paní ministryni Valachové, že je taková chytrá horákyně, že nikdy nepadne nic na její hlavu. Takže se domnívám, že teď se to přesně ukázalo, schytává to všechno pan ministr. Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo. Předpokládám, že to odmítne i dneska. Tak to prostě je.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Rád bych řekl, že je to proto, že jste, kolegové nahlédli, že oba dva ty návrhy byly mimořádně špatné. Ale myslím si, že vaše motivy jsou bohužel úplně jiné. My jako opozice vám v tom určitě bránit nebudeme. Já jsem jenom chtěl obrátit na chviličku pozornost na rozpočtovou stránku této problematiky. Nechci tu debatu tady extendovat, nicméně chci upozornit na to, že od 1. května je z veřejných zdrojů masivně financován projekt implementace kariérního řádu. Jestliže nebudeme mít zákon, který něco takového umožňuje, tak si nejsem úplně jist, zda se jedná o oprávněné vydávání rozpočtových prostředků. Ale to je věcí garančního výboru, kontrolního výboru a zejména auditního orgánu Ministerstva financí. Chtěl jsem to pouze říct teď, tady a na zvukový záznam, protože jsem velmi znepokojen informacemi, které z výdajové stránky rozpočtu Ministerstva školství přicházejí.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Jenom připomínám tedy, že čas není náš přítel, zbývá nám 15 minut na hlasování.
Já rozhodně nebudu zdržovat dlouho, protože bylo všechno řečeno. Zkusme tedy někdy opravdu najít tu odvahu a pojďme je řešit. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl na tomto místě především poděkovat těm stovkám a tisícům učitelů a ředitelů, kteří až do této hektické doby zhruba května tohoto roku na tomto projektu pracovali. Protože to nebyli žádní úředníci Ministerstva školství, kteří by si něco připravovali za jejich zády. Připomínám, že je to věc, která se řešila opravdu desetiletí.
Já vám děkuji, pane ministře. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.
Pokud jde o tuto věc, tak samozřejmě nám byly podány informace ty, které jsme explicitně požadovali. Pokud jde o vnější dohled, tak ten probíhal i na základě podnětu a zde bylo konstatováno, že namítané pochybení nebylo potvrzeno. Probíhal také samotný přímý dozor konkrétního státního zástupce nad prací policie, která konzultovala s ním průběh přípravného řízení, a to s pozitivním výsledkem ohledně přechodu do fáze stíhání. To samozřejmě mělo svůj význam i pro naše rozhodování. My tady, jak tady sedíme, nejsme v roli žalobců, ale ani obhájců. Seznámit se se spisem ale neznamená, že jsme rozebírali v roli zmíněných žalobců či obhájců kvalitu dokazování. V podstatě jsme si jenom ověřovali práci, kterou policie odvedla. A tady je třeba říci, že spis koresponduje s obsahem žádosti, že nepomíjí onu citlivou otázku na charakter ovládání firmy, otázku účastenství při zmíněném trestném činu. Také se hodně diskutovalo o časování celé této kauzy. Prostě v roce 2007 se připravovaly příslušné výzvy na středočeském ROPu, radě operačních programů. V roce 2013 se firma vrátila do holdingu, v poměrně krátké době, jak se říká do roka a do dne, byla podána některá trestní oznámení, na která musela policie reagovat. A reagovala tím, že začátkem ledna zahájila první úkony v trestním řízení. Čili ta časová osa je samozřejmě relevantní. A v které části přejde řízení do té či oné fáze, o tom zase rozhodují příslušné orgány, a teď je to samozřejmě i na nás ve smyslu tedy imunitního režimu. Ta schůze byla přerušena do zveřejnění výsledku jejich činnosti, ale to je samostatný proces. Závěrem podtrhnu jenom jednu věc. Měli bychom v diskusi možná si velice dobře ujasnit, jaký smysl politická imunita má. Má za cíl předejít tomu, aby Sněmovna byla zablokována, aby poslancům bylo bráněno vykonávat mandát, aby byli tímto způsobem šikanováni za svou politickou činnost.
Děkuji a prosím druhého zpravodaje, kterým je pan poslanec Stanislav Huml.
Krásný dobrý den. Po kolegovi Dolejšovi už téměř není co dodat. Tak policie dostala podnět v prosinci 2015, až úplně ke konci roku. To hovoří o tom, jaký rozsah práce byl za tu dobu učiněn. Jsou tam výslechy, doklady z bank, to je přesně to, o čem už mluvil Jiří, z katastru výpisy, a mnoho dalších institucí kvůli tomu muselo být osloveno, aby ten spis měl nějakou relevantní vypovídající hodnotu.
Děkuji vám za pozornost.
Kolega Luzar se odhlásil, čili pan kolega Kováčik má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A velmi smutným proto, že jsme jí mohli předejít. Jako toto těleso, jako Poslanecká sněmovna jsme už počátkem tohoto roku měli v rukou v okamžiku, kdy bylo jasné, že vládní koalice nefunguje pro stát, pro společnost, pro občany, pro města, pro obce, pro firmy, ale pouze pro řešení vlastních vnitřních rozporů, jsme měli v ruce rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Kdybychom to byli bývali udělali, mohli bychom být ušetřeni tohoto nedůstojného vnitrokoaličního praní špinavého prádla. Já tedy budu hlasovat pro vydání obou kolegů ne proto, že by věřil něčemu, co je ve spise, ale prostě proto, že v podobných případech Sněmovna není ani soud, ani vyšetřovatel, nerozhoduje o vině a trestu, ale pouze dává průchod spravedlnosti.
Ještě než dám slovo panu poslanci Brázdilovi, ptám se pana ministra Zaorálka, jestli chce faktickou poznámku nebo... Prosím, pan poslanec Milan Brázdil. Nyní pan poslanec Michal Kučera také s faktickou poznámkou, potom pan ministr Zaorálek, také faktická poznámka.
Toto nebylo praní špinavého prádla. Toto byla skutečně zpráva o činnosti vlády ANO, ČSSD a strany lidové. Děkuji poslancům hnutí ANO a ČSSD, že to dneska potvrdili.
Nyní pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ta vláda samozřejmě absolutně nefunkční nebyla. To určitě pravda není. Že nás občas opozice kritizovala, to je její role. Možná dokonce někdy svými připomínkami nám i pomohla. Když šlo o rentu horníkům, tak on z toho také moc nadšen nebyl. Děkuji, to je moje tečka.
Pan kolega Faltýnek, pan poslanec Lank, pan poslanec Blažek, paní poslankyně Černochová. Nyní tedy pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Pan poslanec Babiš se hlásí s faktickou, nebo s řádnou? S faktickou, dobře, poznamenávám si.
Děkuju, moc jste mě pobavil.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tady je teď najednou OKD, sídliště Písnice... Všichni už máme tak nějak jasno. Jako jestli tady chceme řešit všechno, co se kdy nepovedlo této vládě a předchozím vládám, no to tady budeme hodně dlouho.
Chci, pokud mi to odpustíte, i touto cestou svým kolegům za ty necelé čtyři roky společné práce poděkovat. Vydali jsme 140 hlasovacích lístků, stejný počet lístků byl odevzdán. Znamená to, že potřebného kvora nedosáhl nikdo. Nikdo v tomto druhém kole nebyl zvolen a v ČTK tedy zůstávají dvě místa neobsazena.
Dobrý den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Především chci zmínit, že suchem byli postiženi zemědělci nejvíce právě v období června. To sucho mělo největší dopady na propady sklizně především v oblastech, kde byly propustné písčité půdy. To sucho není tak plošné jako v roce 2015, jsou dost často i na poměrně malém území velké rozdíly ve výnosech. Veškeré informace byly každý týden zveřejňovány na portálu intersucho. Když se podíváme na podmínky rámcového programu pro řešení rizik a krizí zemědělství, který máme notifikován u Evropské komise a na základě těchto pravidel vyplácíme zemědělcům kompenzace za sucho, tak zde můžeme kompenzovat až v okamžiku, kdy na té komoditě vznikla újma větší než 30 % dlouhodobého pětiletého průměru, kdy odečítáme nejlepší a nejhorší rok a zemědělec to musí jednoznačně být schopen prokázat. Troufnu si říci, že budeme hledat takové řešení, které do těch nejvíce postižených oblastí cíleně nasměruje finanční možnost kompenzace, abychom zemědělcům pomohli přečkat tento za posledních pět let už třetí komplikovaný a těžký rok. Tolik stručná informace k tomuto bodu.
Odpověď mě trošku překvapila, protože mi odpověděl, že je to proto, že byl zpracován podle informací, které znalci sám předal, což tedy podle mě znamená, že když policie nemá důkaz, tak si ho asi vyrobí tím, že zadá znalecký posudek. Státní zástupce, když vypovídal na MIVu, tak na otázku, zda mají jasné důkazy, se vyjádřil tak, že podle něj existuje určitá vyšší míra pravděpodobnosti, že se stal trestný čin. Zase jako neprávník si to vykládám tak, že ten důkaz prostě není. Jasný důkaz. Myslím si, že daleko uvěřitelnější, než co deklaruje policie. Odkazuji se samozřejmě na to, co oba pánové poslanci říkali na svou obhajobu. Mě zajímalo, zda poslanci jsou hlavní podezřelí v této věci. Pak jsem se zeptal, zda je nutné pro vyšetřování, aby zároveň s ostatními byli obviněni i naši dva poslanci. Jestli policie provedla další šetření či získala další důkazy po odeslání žádosti.